Tady také bylo něco řečeno.
Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Blažka. Prosím, vaše dvě minuty.
Já v reakci na pana poslance Pilného.
Děkuji. A nyní prosím s řádnou přihláškou pana poslance Štětinu, připraví se paní poslankyně Hnyková.
Já jsem původně hovořit nechtěl. Z tohoto důvodu jsem ani já se nepodepsal pod těch 50 členů, kteří žádali svolání této Sněmovny. Já jsem se přihlásil proto, že chci připomenout, a já skutečně nehodlám diskutovat o tom, kdo víc kradl a kdo víc krade, já tomu nerozumím, já jsem obyčejný felčar a myslím, že tady padlo tolik slov. Já jenom vím, že tato republika je v minusu, který se počítá v bilionech, a já si myslím, že tato vláda to nezpůsobila, ta je dost krátce u moci, takže to asi nemohla způsobit. Takže asi ti, kteří tady už byli v minulosti, by spíš o tom měli hovořit více. Že se nešetřilo, že se nekonalo, a ti, kteří způsobili škodu tomuto státu, tak byli dopředu upozorněni a v podstatě se neřešilo nic. Teprve v roce 2011 pod vedením plukovníka Martince toto bylo zrušeno. Takže je to skutečně moje velmi krátká připomínka a já bych byl moc rád, aby k tomuto nedošlo.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové a představitelé vlády, dovolte mi říct pár vět k mému podpisu, kterým jsem dala jasně najevo, že se mi nelíbí, jak minulý týden ve středu vládní koalice prohlasovala podporu biopaliv. Kšeft za miliardy, který se dotýká každého z občanů této země.
Nevíme a ani nechceme vědět, jaké tady byly boje v minulých volebních obdobích, protože to byly boje jiných vlád a jiných stran. Připojili jsme se svými hlasy k tomuto hlasování z důvodu, že cítíme, že tento obrovský střet zájmů je prostě už za čárou. Byl bych rád, kdybyste si to uvědomili i vy, poslanci koaličních stran, protože to nejsou plané výzvy, to nejsou planá gesta. To je prostě realita.
Tím jsme vyčerpali vystoupení navrhovatelů a já otevřu rozpravu. Pane premiére, prosím, máte slovo.
Byla tady debata o tom, kdo má či nemá v této Poslanecké sněmovně důvěru ve vládu. Ale já bych byl velmi rád, kdyby v té diskusi, kterou tady vedeme a kterou ještě povedeme, nezapadl jeden důležitý fakt: Tato vláda je založena na výsledku voleb. My jsme se po volbách dohodli. Vytvořili jsme vládní koalici. A já jsem přesvědčený o tom, že i to složení vládní koalice odráží výsledky voleb a že vládnou politické strany, které ve volbách dostaly důvěru občanů. Vládní koalici vytvořila sociální demokracie, která volby do Poslanecké sněmovny vyhrála. A třetím koaličním partnerem jsou lidovci, kteří předtím v Poslanecké sněmovně nebyli, ale zvýšená podpora voličů je znovu do Poslanecké sněmovny dostala. To znamená, ve volbách uspěly tyto tři politické strany. Skončily na prvním, na druhém místě nebo se znovu dostaly do Sněmovny. Jsou to strany, které měly nepochybně důvěru voličů ve volbách do Poslanecké sněmovny. A tyto tři strany se dohodly. Co nám usnadnilo dohodu po volbách? Byl to fakt, že jsme nebyli ve vládě. Nebyli jsme ty předcházející roky ve vládě, nenesli jsme vládní odpovědnost. A proto jsme se mohli dívat podobně kriticky na to, co se ve vládě České republiky odehrávalo za Petra Nečase nebo za jeho předchůdců. Vytvořili jsme vládu, která má stabilní většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda získala důvěru 111 poslanců ze 200, čili je to vláda, která vznikla na základě výsledků voleb, má jasnou podporu v Poslanecké sněmovně a má důvěru tří politických stran, které tuto většinu tady nadále mají. Proč to opakuji? Možná byste řekli, proč opakuje ve svém vystoupení tato zřejmá fakta, která jsou evidentní. Já je opakuji proto, že ne vždy v minulosti tady vlády vznikaly takovýmto způsobem, že vznikaly na základě výsledků voleb, že vznikaly na základě evidentní většiny, kterou měly v Poslanecké sněmovně. Na té tiskové konferenci byl Mirek Topolánek, předseda ODS, takže kolegové z ODS si to jistě budou pamatovat. Čili na základě přeběhnutí dvou poslanců po volbách v roce 2006 tady vznikla vláda! Taky si pamatuju, jak tady byla vláda a držela se u moci řadu měsíců na základě podpory politické strany, která vůbec ve volbách nekandidovala! Není to tak dávno. A já jsem opakovaně musel voličům odpovídat na otázku, jak je možné, že ve vládě jsou ministři za stranu LIDEM, ačkoliv ta strana nikdy ve volbách nekandidovala. Věci veřejné se rozpadly, vznikla strana LIDEM, která nadále umožňovala existenci Nečasovy vlády, ačkoliv nikdy nekandidovala ve volbách. Také to nebylo standardní. A já jsem rád, že jsme se od té doby posunuli. Že tady nemáme přeběhlíky Melčáka a Pohanku, že tady nemáme stranu, která nikdy ve volbách nekandidovala a která umožňuje přežití vlády. Tato vláda stojí na základě hlasů politických stran, které uspěly ve volbách, mají jasný mandát občanů a mají jasnou většinu v této Poslanecké sněmovně. A já jsem přesvědčen, že to hlasování dnes, které je před námi, ukáže, že vláda má nadále důvěru tří politických stran, na kterých byla založena. Ale my jsme ji nikdy neměli. Když se hlasovalo o důvěře naší vládě po volbách v okamžiku, kdy vláda byla sestavena, tak přece ODS a TOP 09 nás nepodpořily. Tyto strany nás kritizují od začátku. Ale proč se navrhuje vyjádření nedůvěry vládě? Pokud má vláda nějaký závažný skandál, který není schopná řešit a který ohrožuje fungování vlády. Naše vláda žádné takové skandály neměla. Navrhuje se vyjádřit vládě nedůvěru, pokud vláda neplní svůj program, pokud neplní to, co voličům slíbila ve svém programovém prohlášení. Nebo jestliže jednotlivé politické strany, které vytvoří vládu, tak v tom praktickém vládnutí se odchylují od toho, co slíbily voličům. Ale my děláme to, co jsme lidem před volbami slíbili, my se to snažíme velmi důsledně plnit. Jasně jsme řekli voličům, že se budeme snažit, aby se snížila daň z přidané hodnoty na léky. Od 1. ledna letošního roku se to stalo. Shodli jsme se na tom, že se vrátíme k valorizaci penzí podle inflace. Od 1. ledna letošního roku se to stalo. Dohodli jsme se v koalici a jasně jsme vám to řekli ve vládním programu, že zrušíme poplatky u lékaře. Od 1. ledna letošního roku se to stalo. A já myslím, že to je také pozitivní změna a lidé to zaznamenali. Takovým způsobem my se nechováme a nikdy se chovat nebudeme. Ano, máte pravdu. Ale máme důvěru tří politických stran, které tady mají většinu na půdě Poslanecké sněmovny a které tvoří vládní koalici. Byla tady debata o tom, jestli existuje skutečně důvod pro hlasování o vyjádření nedůvěry vládě. Chci především říci, že plně respektuji právo opozice takové hlasování vyvolat. Sám jsem tady byl řadu let v čele nejsilnější opoziční strany.
Vládu si hlasováním o důvěře podržíte. Ale až začnou fungovat skutečné výsledky vašeho vládnutí, neříkejte, že tohle jste nechtěli a nevěděli. Ještě několik reakcí na to, co tady v průběhu dne zaznělo. Spíš reakce na ten začátek, který jsem ještě považoval za kultivovaný na rozdíl od toho, co tady potom lidi, kteří přišli do politiky makat, předvedli. Premiér Sobotka: "Vždy jsme pečlivě zvažovali vyvolání nedůvěry vládě." K jejich vlastnímu zděšení měsíc a něco před koncem českého předsednictví, což nemělo a dosud nemá obdoby v celé Evropské unii. Dneska jsem v roce 2015, za chvíli bude pololetí, a za období 2013 až 2020 je certifikována nějaká polovina všech programů, protože jich je osm, a pak jsou tam ještě regionální, nevím, jaká je situace s nimi. Výstavba dopravní infrastruktury. Takže nevím, asi chcete nalhávat lidem, a možná pak budete tvrdit, že někde jsou dálnice, ale ona tam budou ještě pole. Vítězslav Jandák, Slávek Jandák tady mluvil: "Mluví z vás závist." Já nevím, jestli z někoho mluví závist. Jak víte, on majetek není jenom samé štěstí. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, to byl pan poslanec František Laudát. Faktická poznámka pana kolegy Chalupy, omlouvám se, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Jen velmi stručně. Za normální se považovalo krást, za normální se považoval klientelismus, práce se dala sehnat, jenom když jste měli někde známého, zakázky jste sehnali, když jste měli známého. Toto dneska končí. Dneska se o tom mluví a tato vláda má proto moji důvěru, protože se o tom mluví a snaží se to tato vláda řešit.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, chci také přispět krátkou diskuzí k dnešní mimořádné schůzi o nedůvěře vládě. Zde ve Sněmovně jsem již nějakou dobu. Asi nemusím příliš dlouho vysvětlovat, které skutečnosti to jsou. Především se zde měníme v pouhé vykonavatele politiky cizí. Naše státní suverenita mizí. Jsme pohlcováni bruselským superstátem. Česká republika se mění v administrativní jednotku a její státnost se vytrácí. V české politice se zároveň setřely politické rozdíly. Levice i pravice mají stejný politický projev. Liší se volebními sliby, ale neliší se praxí vládnutí. Zvyšování daní, zadlužování, vzdávání se suverenity, opouštění národních zájmů a arogance. Je stále těžší hrát před občany politické divadlo. A dnes se odehrává jedno z představení pro zbytek naivních voličů. Problém podpory biopaliv mohla ODS a TOP 09 řešit v době, kdy kolegové z těchto stran byli vládními ministry. Dnes je situace jiná. Je nutné ukázat, že děláme opoziční politiku. Kromě zkušených politických herců z ODS a TOP 09 se dnes na jeviště přihnali i levní ochotníci, schopní čehokoliv. Svůj politický postoj vyjádřím odchodem z hlasování. Věřím, že odchodem od vás budou reagovat i voliči. Naše země už nemá čas na podobná politická divadélka.
Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste prodali za kus bídného žvance. Je ve vás vůbec něco dobrého? Jak odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd. - Vážené kolegyně, vážení kolegové, citoval jsem z řeči Olivera Cromwella, kterou přednesl roku 1653 v britském parlamentu. Vládě svévole a zvůle, vládě, která ubližuje aktivním a pracovitým lidem. Přijímáte nové úředníky, místo abyste státní správu ztenčili. Občany otravujete stále novým a novým papírováním. Zavedli jste povinné kontrolní hlášení pro plátce DPH. Nedovolíte lidem už ani porazit strom na vlastní zahradě, aniž by k tomu nepotřebovali speciální povolení. Dáváte více peněz na sociální dávky, místo abyste přiměli ty, kteří se práci schválně vyhýbají, aby přestali na systému parazitovat. Vždyť ministr průmyslu a obchodu neváhal živnostníky označit za parazity. K čemu je dobrá vláda, která ani neví, že právě živnostníci a drobní podnikatelé drží ekonomiku České republiky nad vodou? Pokud chcete škodit, hned tak činíte. Zavádíte registrační pokladny. Tím znemožníte podnikání mnoha lidem. Napodobujete Balkán, místo abyste sledovali, jak výběr daní funguje na Západě. Tam totiž chceme patřit. My občané však nechceme žít v despotické oligarchii. Takový systém by totiž vyhovoval jen jednomu člověku - Andreji Babišovi. Jak jinak popsat situaci, když před několika dny tvrdil, že hnutí ANO nepodpoří zákon o biopalivech? Když jeho poslanci pro zákon ruku zvedli, ministr tento nesoulad mezi řečmi a činy vysvětloval vzpourou poslaneckého klubu. Podle novináře Erika Besta je Babišovo podnikání na zákonu závislé. Je to nepředstavitelné číslo. Nemůžeme přece jen tak přihlížet, jak si ministr financí přihrává peníze do vlastní kapsy. Ptám se vás, členové vlády, ptám se vás, vládní poslanci, proč nehájíte zájmy občanů, ale jen zájmy své vlastní. Proč se nepostavíte za zájmy naší země v Evropské unii? Proč nepředstavíte smysluplnou vizi, jak čelit terorismu a ilegální migraci? Důvodem je vaše neschopnost, ale i nezájem. Vaším cílem je jenom prospěch váš a vašich kamarádů. Prosazuje stále větší kontrolu našich životů, stále větší závislost na státu, který v roli velkého bratra hlídá každý náš krok. Andrej Babiš žádnou vizi nemá. Jen konkrétní zájem získat víc peněz. Premiér a ministr financí spolu otevřeně kšeftují. Jsem si jistý, že takovou formu korupce nepodpoří žádný poslanec, který se skutečně zodpovídá svému svědomí a svým voličům. Tuto zlovolnou vládu nesmí tolerovat nikdo, komu není lhostejná budoucnost této země. Proto vyzývám k vyslovení nedůvěry této vládě.
Děkuji panu poslanci Simeonu Karamazovi. Slova se ujme pan poslanec Miroslav Grebeníček, připraví se pan kolega Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v chování a jednání mnohých lidí je i přes dlouhé historické období vývoje lidstva i v současných společenských podmínkách patrné, že historicky primitivní pudová podstata a biologická podmíněnost zůstala téměř beze změny. Primitivní základ zůstal téměř nedotčen, je pouze někdy rafinovaně ukryt pod slupkou rádoby kultivovaného vystupování. Dokladem toho je i naše dnešní jednání. Pozoruhodné je především to, že návrh na vyslovení nedůvěry současné vládě vznáší především ta část opozice, která ovládá metody vytváření virtuální reality a dostává k tomu také mimořádný prostor v médiích, tak jako dříve jej dostávali k tomu, aby svou padlou vládu hanebně vydávali za vládu rozpočtové odpovědnosti a boje proti korupci a kmotrům a svého někdejšího premiéra Petra Nečase za pana čistého. Ano, obraz vlády pana čistého, poctivého katolíka, demokrata a bojovníka proti korupci nabýval rozměru stoupajícího až k nadoblačným výšinám. Vše pak skončilo, jak všichni dobře víte, až neuvěřitelným fiaskem. Chci být správně pochopen. Nic však nenasvědčuje tomu, že by současná vláda byla pro republiku a pro občany pohromou takového rozsahu, jakou byla vláda Petra Nečase. Otázkou je, zda se bude pokračovat v dalších omylech a chybách, nebo se bude utvářet nová, zdravější podoba společnosti, ve které bude pokud možno co nejvíce eliminována beztak citelná až vyhrocená tenze týkající se především sociální problematiky. Například na to, že děti ze sociálně slabých rodin dneska často nemají peníze na školní obědy a že ve školách pokukují i po svačinách šťastnějších spolužáků, upozorňují učitelé a některé charitativní organizace už delší dobu. Vyjádření resortních ministrů, že českým dětem ze sociálně slabých rodin by mohly být školní obědy hrazeny z prostředků tzv. evropských fondů, evokuje mnohé. Třeba polévkové akce pro děti nezaměstnaných v meziválečném období. A možná i tradici polévek vyvařovaných svého času hladovějícím občanům naší republiky jako doklad toho, že se o ně nestará vlastní vláda a že jim tedy pomůže protektor.
Nebude ministrem financí, nebude ministrem průmyslu a obchodu, nebude ministrem zemědělství, ale bude třeba ministrem - já nechci panu premiérovi radit - práce a sociálních věcí, kultury, zahraničí nebo něčeho, kde se nebude dostávat do tohoto permanentního střetu zájmů. Z těch důvodů, jakou dělá politiku, jakým způsobem postupuje, jak útočí na pracovité a slušné lidi. Ale my, a to jsem řekl v úvodu, uznáváme výsledky voleb, akceptovali jsme fakt, že máme socialistickou vládu, a podle toho postupujeme v Poslanecké sněmovně. Ale nemůžeme se smířit s faktem, nemůžeme se smířit se skutečností, že zde dochází k zneužívání moci ve prospěch ekonomických zájmů. To nejde jenom o to, že se někdo obohatí. Jde i o to, že jsou zde porušována základní pravidla demokratické kultury, že jeden podnikatel ve vládě přihrává své firmě výhody, přihrává své firmě finanční prostředky a ostatní mu to dovolují. To je opravdu vážný důvod. Poslankyním a poslancům z vládních stran chci prostřednictvím pana předsedy sdělit následující. Pokud se tomuto střetu zájmů nepostavíte, pokud nebudete tlačit na premiéra Sobotku, aby z toho vyvodil odpovědnost, tak jenom potvrzujete moje nedávná slova, kdy jsem řekl, že tato vláda je založena na tiché dohodě, která funguje tak, že vláda realizuje socialistické priority sociální demokracie výměnou za to, že se uskutečňují byznysové zájmy skupiny Agrofert. Já, dámy a pánové, opravdu nechápu, jak můžete tomuto střetu zájmů přihlížet. Já nechápu, jak demokratické politické strany zastoupené v této vládě mohou akceptovat toto zneužití politické moci ve prospěch vlastního byznysu. Dnes jde o to, a to je základním tématem této naší mimořádné schůze, kdo v této zemi zneužívá moc, kdo tuto moc zneužívá pro uskutečňování svých osobních ekonomických zájmů. My jsme tady vám všem dali šanci tuto situaci změnit. Dnešní hlasování bude šancí pro vás všechny, kteří chcete dát najevo, že politika je služba lidem a veřejnosti a že politika není služba zájmům jednoho muže a jedné firmy. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dnes máme šanci to změnit a já vás vyzývám k tomu, abychom to udělali.
Děkuji za slovo. Jsme samozřejmě v opozici vůči těmto politikám. Tento důvod je jeden jediný a to je bezprecedentní, bohužel již často konzumovaný konflikt zájmů ministra financí a majitele Agrofertu v jedné osobě. Konflikt zájmů, který je nejenom tolerován, ale často i přímo podporován koaličními partnery hnutí ANO. A já z určitého úhlu pohledu dokážu souhlasit s tím, že tato schůze je zbytečná. Kdybychom žili v zemi s plně svobodnými médii, nebylo by třeba svolávat schůzi o důvěře vládě, neboť dnes a denně by tato svobodná média protestovala z titulních stran proti obrovskému a konzumovanému konfliktu zájmů ministra financí. Není v západních demokraciích vláda, která by něco takového mohla vydržet. Biopaliva zdaleka nejsou jediným příkladem tohoto konfliktu zájmů, ale vzhledem k tomu, že biopalivy ten pohár přetekl, dovolte, abych jenom stručně okomentoval skutečnost, že tady ten konflikt zájmů nejenom je, ale že jeho nositel veřejně klame o jeho skutečném rozsahu a dopouští se i přímých korupčních lží. Je to především ona v podstatě neuvěřitelná argumentace, že z veřejné podpory na odbyt čistých biopaliv výrobce vůbec nic nemá, protože ta veřejná podpora je směřována k distributorům. Veřejná podpora je směřována k distributorům, je to veřejná podpora, jejímž úkolem je cenová intervence, cenu snížit do atraktivní polohy, a tím, že ta cena je atraktivní a nízká, logicky může výrobce své výrobky prodávat. Popřípadě by ho musel prodávat za výrazně nižší cenu, než kterou realizuje teď, když mu s tou cenou pomáhá veřejná podpora. To je tak jednoduchá úvaha, že když se účelově nezamlžuje, tak jí rozumí úplně každý. Je to podobné jako v případě šrotovného, které se pokoušeli zavádět kolegové ze sociální demokracie.